Stačí, když se podíváte do Maďarska, když se podíváte do Polska. A poslední věc, kterou tady mám, je samozřejmě smlouva DCA, která se bude na této schůzi projednávat, bude se projednávat 19. července. A my samozřejmě s tím máme jako jediné hnutí velký problém. Naše výhrady proti pobytu cizích vojsk a zřizování základen na našem území jsou zcela zásadní. Teď mi dovolte vysvětlit ještě jednu věc, nejenom v České republice, ale ve spoustě jiných zemí říkají, že to vlastně neznamená vytvoření základen. Tak já vám říkám, že se to nebude jmenovat základna, ale bude to nějaká nemovitost, ve které budou pobývat cizí vojska, v tomto případě vojska Spojených států amerických. Takže já mám na to takové skvělé přirovnání. Takže ano, vláda vás bude přesvědčovat, že se nejedná o základny, tak jsou to prostě nemovitosti. Podívejte se na Slovensko. A přitom má interpretační doložku, že tam nebudou základny. Jasně, nebudou se jmenovat základny, ale budou tam vojáci Spojených států, kteří budou využívat ke svým potřebám dvě místa, a to Sliač a Myjavu. Stejně je to tak v této smlouvě o České republice. Pozor, nebudou to základny! A když to někdo řekne, tak se s vámi tato vláda bude hádat, že to nejsou základny. Dobře, nejsou to základny, jsou to nemovitosti pro pobyt vojáků Spojených států v České republice. Tato dohoda je pro Českou republiku nevýhodná, není reciproční, je rámcová, a hlavně neobsahuje interpretační doložku jako na Slovensku, ve které je uvedeno, že tato smlouva nevytváří podmínky pro zřízení základny USA, a to ani do budoucna. Ale není to základna, pozor, prosím vás, hlavně si zapamatujte, není to základna, ale budou tam vojáci Spojených států - ve Sliači a v Myjavě. Jsme přesvědčeni, že tak zásadní věc musí být projednána až na základě výsledků celostátního referenda. A to je právě důvod, proč se všechny vlády, které jsou symbolem této vlajky, která tady byla - Evropské unie - bojí přijmout zákon o celostátním referendu. No, to by byl obrovský průšvih! Víte, jak by klekli v Bruselu a ve Washingtonu na Petra Fialu a na tu vládu, jak by na ni zaklekli - to je takový dobrý pojem - aby se nic takového nedělo? No, to by se děly věci! Takže my prostě říkáme, o těchto věcech musí rozhodnout občané, a ne tady vláda, z které tady sedí dva ministři a poslouchají. A je to také mimo českou jurisdikci! Představte si, že na Slovensku proti těm místům, kde budou cizí vojska - tedy ne základnám, ale místům, kde budou cizí vojska - vystoupil slovenský generální prokurátor, že jeho povinností je hájit zájmy Slovenské republiky a že to jsou místa, která budou mimo jurisdikci Slovenské republiky. Dohodu také nelze po dobu deset let vypovědět a ani právně napadnout. Máme k ní i řadu dalších výhrad a představíme je v rámci vystoupení našich poslanců ve Sněmovně. Hnutí SPD říká, znovu opakuji, jasné "ne" jakýmkoliv, jakýmkoliv cizím vojskům na území České republiky. A ještě chci na závěr říct, že jestli jsem se dotkl těch dvou kolegyň, které tady stály, tak se jim omlouvám, ale já jsem, paní předsedající, vaším prostřednictvím, opravdu neznal jejich jména, ale hned se na ně podívám. Děkuji vám za pozornost.
Nyní s přednostním právem vystoupí paní předsedkyně Alena Schillerová a po ní je přihlášen pan ministr Jurečka. Prosím, máte slovo.
Prázdninové letní dny naplno totiž odhalily fatální následky trestuhodného zrušení elektronické evidence tržeb, v jehož důsledku se naší zemí přehnalo tsunami odmítání bezhotovostních plateb. Je to všude stejné - od promenády v Karlových Varech přes kempy na Sázavě, ve Vranově nebo na hudebním festivalu v Ostravě. Všude tam je stále obtížnější zaplatit platební kartou. Pouze hotovost, karty nebereme. Takovou odpověď v těchto dnech dostanete v půjčovně loděk, vybavení na minigolf, při nákupu potravin v místním obchůdku nebo při platbě meníčka v restauraci. Bez hotovosti prostě nedostanete ani kelímek s vodou.
Konkrétně jde o to, že se zapomnělo na 15 miliard na mimořádnou valorizaci důchodů, dále v rozpočtu chybí 30 miliard na plánované dopravní investice, takže Státní fond dopravní infrastruktury si má vzít nevýhodný úvěr, který nepůjde vidět v deficitu státního rozpočtu. Rozpočet naopak počítá například s částkou 50 miliard z Modernizačního fondu, jehož čerpání není legislativně připraveno. Státní rozpočet se tak stal pouhým cárem papíru. Teď se podíváme na paní Helenu v této rodině. Protože obě děti mají uzavřeno stavební spoření, přijde rodina o dalších 2 000 korun na jeho snížené podpoře. Rozpočet rodiny Novákových bude tak ročně menší o 87 200 korun. A jak to s těmi výdaji vlastně vypadá? Vůbec nejde o soukromé osoby. Tomuhle někdo říká zodpovědná rozpočtová politika? Dokáže si vůbec někdo představit, kolik stojí obsluha státního dluhu? My tady počítáme každou korunu a pak si vezmeme úvěr, kde jenom na obsluze tohoto dluhu zaplatí stát 50 miliard korun, minimálně 50 miliard korun! To opravdu nejsou velké peníze, když samozřejmě od občanů se chtějí vybrat takové obrovské miliardy. Daleko jednodušší je sáhnout důchodcům na jejich penze, snižovat životní úroveň. Určitě i vám píší zoufalí důchodci, že prostě neměli možnost - když se podíváme, v jakých dobách oni pracovali - si udělat nějaké velké úspory na stáří.
Děkuji za slovo. A chtěla bych říct, co je to za logiku, když si tady budeme říkat, že snížíme důchody, a zároveň poradíme těm lidem, aby si došli na sociální dávku? Pane ministře, stejně to jde z vašeho rozpočtu. A ty lidi jenom vystavujeme stresujícím situacím a senioři to opravdu velmi citlivě vnímají.
Já bych chtěl reagovat na pana ministra, na to, jak mluvil tady před chvílí o těch vysokopříjmových a nízkopříjmových seniorech. Bylo to způsobeno interpretací, kterou mám tady před sebou, právě tím zvyšováním důchodů, které tady proběhlo v těch letech. Předpokládám, že rok 2022 byl ještě lepší, a počet ohrožených příjmovou chudobou v kategorii nad 65 let byl ještě nižší. To je holý fakt a způsobuje to právě ta stigmatizace, o které tady hovořily moje kolegyně, a také velice často v podstatě nevědomost, že na tu sociální dávku v uvozovkách mohou dosáhnout.
Já jsem tady jasně řekl, že jsou lidé, kteří jsou ve složité situaci, řekl jsem typově, které skupiny osob jsou v té složité situaci nejčastěji. To k těm číslům. A pak také chci doplnit, já jsem tady nemluvil o tom, že je to něco, co má řekněme tady nahrazovat důchodový systém, ale máme situace, kdy prostě sociální systém je proto, aby vykrýval situaci člověka v různém stadiu věku, to když opravdu třeba jeho příjem, jeho rodinný příjem nebo jeho situace na stáří potřebuje nějakou speciální podporu, tak aby tady ten systém byl. A pak si také řekněme ale, které jsou ty nejčastěji nízké důchody?
Nyní se vracíme do obecné rozpravy. Než předám slovo panu poslanci Sílovi, tak ještě jedna omluva. Paní poslankyně Mračková Vildumetzová se omlouvá od 20.45 z rodinných důvodů. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Síla, následuje pan poslanec Mašek. Prosím, máte slovo.
Vážená předsedkyně, pane ministře, dámy a pánové, já bych chtěl využít této situace, kdy mám možnost vás oslovit, pane ministře. To mě zaujalo a říkal jsem si, proč zrovna taková suma? A jinak bych chtěl k té důchodové reformě vlastně říct pár slov, podívat se na tu důchodovou reformu úplně z jiného úhlu, protože tady už padly všecky možné argumenty a čísla a tak dál, všecko to funguje, že pomalu není o čem mluvit.
Byl to článek, který pojednával o tom, že nejsou peníze na to, aby na Ministerstvu vnitra zkrátka to někdo řešil. Já jsem se radši na tu tiskovku ani nedíval, a mluvili o úsporném balíčku. S námi se samozřejmě vláda nebaví, takže baví se s tripartitou asi proto, že tripartita je happy. Takže podle mě je to úplně zbytečné projednávat. Potom tady pan premiér mluvil o digitalizaci a o informacích, to je samozřejmě skvělé. Jaké mají profese, kolik čerpají dávky, co tady dělají, dokdy tady budou. Já nevím, jestli to máme, nebo nemáme. Pan premiér říká: "Konsolidační balíček je součástí našeho projektu Česko ve formě" - to já nevím, jestli to je sranda, nebo to nechápu - "kdybychom nedokázali šlápnout na brzdu, tak by na to doplatili naši vnuci." Proč Česku výrazně klesá porodnost? Janulík vám to vysvětlí. Protože mladé rodiny nemají bydlení, mladé rodiny se bojí, co bude, protože tahle vláda, tahle šílená vláda, samozřejmě do toho ta média, jejich provládní média, jenom ty lidi straší. Tak potom, když jsem se stal ministrem financí, v červnu, jsem udělal ten projekt, 26 miliard jsme investovali do obcí, do nových kapacit základních škol. Takže porodnost není, takže prosím vás, bylo by dobré, abyste nemluvili, co naši vnuci a jak to bude. Potom pan premiér říká, že zjednodušil celý daňový systém. No nevím, jak tedy, máte tři sazby. A tady říká: Zlevňujeme položky, bez kterých se nikdo neobejde. Tak co tím myslel? Dneska nevím, já tedy knihy čtu, ještě ty audioknihy jsem nepoužil, ale vím, že plno mladých lidí má jenom audioknihy. Takže které jsou to ty položky, bez kterých se nikdo neobejde, to zlevnění? Vy vůbec nechápete, jak funguje byznys. Vy nechápete, jak fungují podnikatelé. Takže co tedy, co se zlevňuje? Ano, takže: významné snížení schodku příštích let. Tahle vláda - tady říká pan premiér: "Ozdravný balíček je střízlivý, vyvážený a prosociální." Měl byste přestat - všichni si o tom povídají, když jdou na návštěvu na Úřad vlády, jaká je tam hostina, jak je to super všechno. Za mě byla voda a kafe. Když byla vláda v šest ráno, tak nebylo nic, potom se socany jsme něco měli. Víte, kolik by to bylo lidí? Já si pamatuji na ta jednání při vládě Sobotky, jak jsem vůbec nechápal, proč oni nám chtěli dávat ty náměstky. A potom jsem to vlastně všechno zjistil, jak to je. A vy jste dělali všechno pro to - a já jsem to znovu navrhl jako poslanec, aby se platy zmrazily - ale vy to nechcete. Měli jste to snížit. Tady je článek , velké srovnání platů politiků "Čeští poslanci se mají lépe než němečtí," 3. dubna 2023 píše nějaký Jiří Vachtl. Proč na Úřadě vlády vypisujete nějaké nové zakázky? Žádné nepotřebujete. A stejně bych to zakázal na všech rezortech, všech rezortech. Stát vždycky dělal outsourcing, to znamená, že věci, které si mohl - a normální podnikatel dělá insourcing, takže maximum si dělá sám - tak to outsourcoval, no samozřejmě různé poradenské firmy. To je výsledek vašeho předsednictví, totální fiasko. A výsledek? Vy jste tam nikdy neseděli.
A do toho všeho Fialova vláda vlastizrádně odsouhlasila nový migrační pakt Evropské unie, který zavazuje Českou republiku buď přijímat nelegální africké a islámské migranty, nebo platit výpalné 20 000 eur za každého odmítnutého migranta. Česká Fialova vláda ale migrační pakt EU podporuje a odmítá se postavit na stranu Polska a Maďarska, které migrační pakt EU odmítají. Hnutí SPD odmítá jakékoliv kvóty na přerozdělování nelegálních imigrantů do České republiky i placení výpalného za ně. Vnitřní a vnější bezpečnost spolu se zajištěním spravedlnosti jsou základní a nezbytné funkce státu. Proto vyzýváme premiéra Fialu a ministra vnitra Rakušana, aby následovali postoje Polska a Maďarska. Premiér Fiala z ODS ale namísto toho, aby na evropském summitu podpořil naše polské a maďarské spojence v jejich oprávněném boji za právo veta členských států EU v otázkách migrace, žebral o peníze z Bruselu na podporu ukrajinské migrace do České republiky. Podle hnutí SPD musíme mít jako suverénní stát výhradní právo rozhodovat o tom, kdo u nás bude žít a komu poskytneme pomoc. Hnutí SPD říká jasně, že jedinou možností, jak zastavit migraci do České republiky, je vystoupení z Evropské unie a vlastní migrační a azylová politika. Výpalné Bruselu nás může stát desítky miliard ročně. Hnutí SPD považuje dlouhodobě masovou migraci za zásadní bezpečnostní riziko České republiky. Jádrem sporu byl nový program premiéra Rutteho, který měl omezit počet žadatelů o azyl v Nizozemsku. Hnutí SPD rezolutně odmítá přistoupení České republiky k novému migračnímu paktu EU. Pokud bude hnutí SPD ve vládě, tak od tohoto migračního paktu EU odstoupíme, zároveň dlouhodobě požadujeme ochranu našich hranic a referendum o vystoupení z Evropské unie. SPD prosazuje, aby Poslanecká sněmovna přijala usnesení v tomto znění: "Poslanecká sněmovna ukládá vládě, aby Sněmovna předložila návrh Ústavního zákona o referendu, ve kterém občané rozhodnou o schválení či neschválení migračního paktu EU." Vážení kolegové a kolegyně, jakkoliv se vám to nezdá, tahle země, Česká republika, patří občanům České republiky, popravdě patří našim předkům a našim potomkům, nejde ji prostě legálně rozdat. V tuto chvíli postup české vlády odporuje základním principům demokracie. Nikdo z vás, vládních politiků, nedostal mandát k tomu, abyste naši zemi dali cizincům, ať už jsou odkudkoliv. Ani Poláci nechtějí dát bianko šek na přijímání kohokoliv. Je hloupé říkat: Berte si vzor. Platí opak: Buďme my sami vzorem. Buďme samostatným, suverénním státem, který se o své budoucnosti rozhoduje naprosto samostatně a vždy jen ku prospěchu svých občanů. O tom, kdo a jak bude u nás žít, musí vždy rozhodovat naši občané, nikoliv nějací cizinci v Bruselu, kteří tady s námi nebydlí a ani nehovoří naším jazykem. A tady bych dodal jednu důležitou věc. Ale to je protimluv. Politika Evropské unie, jak vidíme za posledních deset let od roku 2015, se rovná migrace, rovná se migrace z afrických a islámských zemí. Říkala to tenkrát před lety ODS, říkala to někdy před deseti, patnácti lety ODS před volbami do Evropského parlamentu: Chceme reformovat Evropskou unii.
A myslím si, že jsem se snažil zodpovědět na ty podstatné věci, o kterých tady mluvil Patrik Nacher.
Děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky - nejprve pan poslanec Juchelka a připraví se pan poslanec Kubíček. Děkuji za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kubíček.
To je jednoduché a rozumím tomu, proč to tam je navrženo. Já celkem rozumím nějakému systému zneužívání předčasných důchodů a tak dále. Ptám se na dvě věci. Proč to třeba nerozložíme po šesti měsících, tak jako byly odchody do důchodu? To je moje první otázka. I tohleto by bylo určité řešení, ale to byste se s námi museli bavit.
Děkuji za slovo. Takže to jsem se chtěl zeptat, proč to prostě nenabíhá tohleto postupně. A je to legitimní debata o poměru mezi zásluhovostí a solidaritou. Pojďme se o tom bavit. Já se třeba můžu i klidně s některými kolegy ve vlastním klubu lišit, protože si myslím, že u nás je to velmi solidární. Dokonce si vzpomínám, že Ústavní soud už rozhodl nějakým způsobem, aby se to vyvážilo ve prospěch zásluhovosti.
S faktickou poznámkou pan ministr Jurečka.
A bude to automaticky, nikdo o nic nebude muset žádat.
Děkuji za dodržení času. Nyní je na řadě pan poslanec Juchelka s faktickou poznámkou.
Důchodci za to nemůžou.
Prosím, pane ministře.
Myslím, že to nejsou ani žádné parametrické změny. Myslím, že prostě jenom vláda chce šetřit, aby neměla takovou díru v rozpočtu jak v letošním roce, tak v následujících letech. O nic jiného tady nejde. Nám se tady utrhly z řetězu výdaje, výdaje na obsluhu státu, ale s těmi moc tato vláda nedělá, protože je to daleko složitější, potřebuje na to víc času. Většinou se jedná o banky, rafinerie, nadnárodní korporace, které prostě dobrovolně ty finanční prostředky nebudou odvádět státnímu rozpočtu, když na ně někdo uvalí daně. Ale vláda prostě si namalovala rozpočet, v uvozovkách namalovala rozpočet nereálný i ve výdajích. A my jsme přesvědčeni, že hlavně na výdajové straně by měla vláda šetřit. Vláda má o tři ministry víc, nekonečný počet politických náměstků, novou digitální agenturu pro digitalizaci pro Piráty s 250 lidmi za miliardy! A tato vláda nyní do Sněmovny předkládá na 732 stranách nejrozsáhlejší plošné zvýšení daní v novodobých dějinách České republiky, které má dopad do 60 zákonných norem, tedy do 60 zákonů. Navíc současná ODS obelhala voliče slibem, že nikdy žádné daně nezvýší. Pamatujete si to? Pamatujete si ty billboardy? Pamatujete si otázky novinářů? Tak jaké daně nezvýšíte? No, všechny daně, ano, všechny daně nezvýšíme, žádné daně nezvýšíme! Na co ty prachy potřebuje? Potřebuje je na Ukrajinu a potřebuje je na zbrojení, kde si odhlasovala, že bude dávat 2 % HDP, což představuje téměř 150 miliard - 150 miliard ročně bude vláda dávat na zbrojení! Vláda navrhuje například zvýšit daň z přidané hodnoty u většiny druhů zboží a služeb. U něčeho snižuje, ale toho snížení se běžný občan nedočká. No ti, co v nich bydlí! Dále tady máme spotřební daně, důchodové pojištění a nemocenské pojištění včetně zvýšení odvodů sociálního pojištění živnostníků.
Ke skutečné konsolidaci veřejných financí či spíše minimálně zastavení exponenciálního růstu schodku státního rozpočtu je nutný zásah do celého společenského modelu týkající se nejen Ministerstva financí, i práce, sociálních věcí, ale hlavně tzv. zdravotně sociálního pomezí. Tato komplexní změna systému vyžaduje systematické a masivní zapojení vědecké komunity nestranických odborníků a v neposlední řadě taky spolupráci opozice. Pokud má mít ta reforma, nebo ty změny důchodů mají mít dlouhodobý jakýsi účinek. Nevím, jestli... Rozdíl byl ve věku 40 let, ve věku 65 let byl větší u mužů než u žen. Kromě toho ženy vykazovaly větší rozdíly ve zdraví podle povolání, přestože zaznamenávaly menší rozdíly v naději na dožití. Největší rozdíl byl zjištěn ve Finsku, kde muži i ženy ve vyšších profesních skupinách mohli očekávat, že budou 75 % svého zbývajícího života v dobrém zdraví, 47 % u mužů a 50 % u žen v nižších kategoriích. Ve Spojených státech a v Británii, to je studie z roku 2020, použili profesní skupiny k posouzení socioekonomických nerovností v naději dožití bez zdravotního postižení a dospěli k závěru, že v obou zemích mohou lidé z nejnižší profesní skupiny očekávat, že budou žít o 7 až 9 let méně bez zdravotního postižení než lidé v nejvyšší skupině ve věku 50 let. Datová sada má longitudinální design, a obsahuje rozsáhlé informace o pracovním životě každého jednotlivce. Čili ta studie byla velmi intenzivní, konkrétní, konkrétně o zaměstnání, o nezaměstnanosti, kategorii povolání, veřejných důchodech a roce úmrtí, pokud už zemřel. Byla použita mezinárodní standardní klasifikace povolání v jeho nejaktuálnější verzi, která je rozdělená, když jsem si to vyhledal, na deset stupňů. Teď navazuji na svoje předřečníky. Je patrné, jak růst mezd a platů předstihuje růst objemu vyplacených důchodů. Proč roste objem vyplacených důchodů podstatně pomaleji, než roste objem mezd a platů v ekonomice, by mělo především být předmětem zkoumání. Já si myslím, že ty poslední tři roky, kdy došlo k prudkému nárůstu důchodů, které byly navázány na inflaci, není možno zabírat do dlouhodobých trendů. O tom, jaká byla v našich podmínkách, nebo měla by být úroveň tohoto podílu, studie mlčí a nedefinují, kde tato hranice leží, ale přesto vědí, jak jinak, že je to ten systém, současný systém neudržitelný. Může tedy jít zhruba o 100 miliard korun.